My ty peníze potřebujeme. My je chceme přerozdělovat a rozdávat.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Víte, tento návrh vlády Bohuslava Sobotky podle mě nabourává výrazně důvěru občanů ve stát, protože stát nedodržuje pravidla, která předtím přijal. Byl jsem jeden z těch, co jsem věřil tomu, že stát by měl dodržovat pravidla. Levicová vláda skutečně ukončuje systém pouze a jen z ideologické předpojatosti. Není vyloučena ani řada soudních sporů. To znamená, projednáváme návrh zákona, který může v nějaké variantě stát státní rozpočet jednu miliardu korun. Návrh, který je na stole, je sice jakýmsi technickým manévrem, jak ukončit důchodové spoření, ale přitom dobře víte, že má velký politický dosah. Nerozumím proto tomu, že vláda zkoušela projednat tento návrh pouze ve zrychleném čtení. Málo se tady mluvilo o tom změnovém zákoně. To si můžete v důvodové zprávě přečíst. Vláda si prostě s tím hlavu neláme. Ono to nějak dopadne. A hlavně v budoucnu už u toho tato vláda zřejmě nebude, ať si dnešní mladá generace vyřeší svou budoucnost, jak chce. A takový přístup bohužel je přístup celé vlády, nejen sociální demokracie. Možná si vláda vzala za vzor řecký příklad. Tam také nedělali nic, ono to nějak dopadne, pak už u toho nebudeme, až se dostali do naprosto neřešitelné situace.
To jsem tady doložil i na těch studiích i na odbornících. Anebo někde v předem určeném místě, kde ukáže někdo občanský průkaz, abychom věděli, kdo si teda legálně píchne nebo ne. To je přeci absolutní nesmysl. Ale oproti heroinu nebo alkoholu je u hracích automatů rozdíl. Ony totiž neposkytují žádnou rozkoš. Lidi táhne pouze vidina peněz. Bohužel vidina marná, protože v souboji s automaty samozřejmě nelze dlouhodobě nikdy vyhrát. Takový zákon, jak jsem říkal, už tady leží téměř rok a vládní koalice odmítá o něm diskutovat a odmítá o něm hlasovat. Můžeme to zakázat, a je to přece vyřešeno.
S přednostním právem, nebo s faktickou poznámkou?
Děkuji, pane místopředsedo. Vzhledem k tomu, že členové vládní koalice nepodpořili můj dobře míněný návrh na přerušení tohoto bodu, tak abychom slyšeli z úst pana ministra financí Babiše odpovědi na dotazy a na věci, které tady zaznívají, já skutečně v tuto chvíli bych se chtěla na celou řadu věcí zeptat a nemám tu příležitost... To není o naší zlé vůli, že bychom nechtěli, aspoň já mluvím sama za sebe, přitvrdit v rámci boje s hazardem... Z tohoto důvodu navrhuji procedurální návrh na vrácení návrhu zákona navrhovateli k dopracování.
Ano. Eviduji návrh na vrácení. Nyní pan místopředseda Bartošek. Tak v tom případě pan poslanec Bartošek.
Dámy a pánové, pěkný podvečer. Rád bych se k této problematice taky vyjádřil, protože většinu svého profesního života jsem se skutečně zabýval oblastí závislostí a jejich léčbou. A zde bych doporučil prostřednictvím vás, pane předsedající, panu předsedovi Okamurovi, aby si doplnil vzdělání a neházel tady jednoduchými frázemi, protože oblast závislostí skutečně není o tom, že ji shrnete do dvou vět a řeknete, že cílem hazardu je pouze vydělávání peněz. Nedoporučuji příliš zjednodušovat oblast závislostí na to, že to vyřešíme raz dva tři a máme to za sebou. Každopádně bych se rád vrátil k tomuto návrhu. Chtěl bych, vážený pane kolego Volný, opět prostřednictvím pana předsedajícího, říci dvě věci. Mně připadá velmi zvláštní a osobně se bojím toho, že nám zde vznikne precedent toho, že budeme měnit zákony této země poslaneckou iniciativou. Je to věc, kdy daně by se měly měnit na základě vlády, vládního usnesení a vládní vůle. A teď mi dovolte, abych řekl s určitou nadsázkou a s určitým humorem, že ten zákon snad pramení z toho nebo vychází z toho, že jste součástí hazardního lobby. Jestli sledujete vývoj v oblasti toho, co se kolem nás děje, jestli jste sledoval výnos, který vynesl Evropský soudní dvůr v souvislosti s Maďarskem, kde došlo k tomu, že Maďarsko enormně zvýšilo daně, tak to bylo rozhodnutím tohoto Evropského soudního dvora zamítnuto, že tímto způsobem to nelze dělat. To, co je zde jako velké riziko, to, co já sám za sebe říkám, a je to můj názor, čemu vystavujeme Českou republiku, že velcí zástupci hazardních firem nás naženou v arbitráži před Evropský soudní dvůr, protože došlo k razantnímu zvýšení daňového zatížení. To je riziko, které já zde sám za sebe spatřuji. A další věc, která mě mrzí profesně. Ale tady se pouze a jedině řeší oblast závislostí jako otázka zdanění a peněz, aby se posílil rozpočet, čemuž já rozumím. Ale skutečně závislost není otázka zdanění hazardu, ale je to otázka zcela konkrétních a jasných kroků, které budou eliminovat sociální patologii v oblasti patologického hráčství. To je první věc. Kdybyste měl aspoň ambici ochránit Českou republiku.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Volný a potom řádně přihlášený pan poslanec Ivan Gabal.
Víme oba, že to není všeřešící problém, ale že následuje velký zákon, který by to měl dořešit. Nemyslím si také, že to je nějaké zásadní a rozhodující a brutální zvýšení daní, jako bylo v Maďarsku. Proto si také nemyslím, a zároveň vaším prostřednictvím odpovím panu kolegovi Adamcovi, že by toto zvýšení mělo nahnat hazard do šedé zóny.
Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut. Návrh tohoto zákona byl přidělen k projednání garančnímu výboru zemědělskému a dále k projednání hospodářskému výboru. Končím první čtení tohoto zákona. Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo
Ukončení důchodového spoření je dále navrženo tak, aby byl respektován roční cyklus placení pojistného na důchodové pojištění. Z hlediska účelu a nastaveného procesu vypořádání prostředků účastníků a přípravy dotčených subjektů hraje podstatnou roli časové hledisko.
Mám zde přihlášku s přednostním právem paní poslankyně Černochová.
Já jenom doplním některé věci. Zákon také stanovuje nakládání s účty nevypořádaných prostředků, stanovuje depozitář důchodového fondu, který kontroluje, zda penzijní společnost nakládá s majetkem důchodového fondu v souladu s tímto zákonem. Řeší sloučení důchodových fondů a předložení konečné výroční zprávy za rok 2016 o likvidaci fondů. Dohled nad dodržováním povinnosti penzijních společností a depozitáře důchodového fondu podle tohoto zákona vykonává Česká národní banka. Při výkonu dohledu podle tohoto zákona se použije zákon o důchodovém spoření obdobně. Dále se zabývá zrušením stanoveného pojistného a zániku nedoplatků.
Myslím si, že by to tak mělo být.
Je to sloučení rozpravy. Já to jenom shrnuji, co řekl pan kolega Vilímec.
Tento plán znamená konec české státnosti, národa a kultury. Jsme uprostřed skutečné války džihádistů s Evropany. Uspět v něm může pouze stát a národ, který opět najde hodnoty, za které stojí za to bojovat. Za multikulturní superstát nikdo bojovat nebude. Neznám nikoho, kdo by obětoval život za Brusel, ale vím, že za svou vlast, za Čechy, Moravu a Slezsko, ano. Za svá konkrétní města a vesnice, za své rodiny. Jestli mají národy Evropy bojovat s nebezpečím, které se na ně valí, musí bojovat za sebe, a ne za úředníky z Bruselu. Je nutné pojmenovat zlo, je nutné říci prosazování práva šaría a džihád - je nutné říci, že je to zlo, které ohrožuje naši svobodu. Je nutné legislativně zakotvit naše právo se tomu bránit. Multikulturní pseudohumanisté budou první obětí. Dělají v tomto případě stejnou chybu jako ve třicátých letech evropští politici, pro které byl Hitler trendy politický partner. Stejně jako s Hitlerem, ani s islamisty se nelze dohodnout. Vážená Poslanecká sněmovno Parlamentu České republiky, chci vás požádat o podporu zařazení tohoto bodu na jednání Sněmovny a podporu navrženého usnesení. Děkuji za pozornost.
Další bude pan poslanec Fiedler.
Jak probíhala mimořádná schůze jsme všichni viděli. A nyní k věci. Chtěl bych navrhnout zařazení mimořádného bodu na pořad této Sněmovny, a to Informace ministra vnitra k bezpečnostní situaci na státních hranicích. Navrhuji ho zařadit dnes jako druhý bod jednání. Na našem území se již nyní nachází řádově větší nebo nespecifikované množství ilegálních běženců, než tomu bylo ještě před pár dny. Německo, Francie, Rakousko, Maďarsko i Velká Británie zavírají své hranice. Francie není schopna zamezit devastaci svých obcí a jen s velkými obtížemi se snaží chránit nákladní vody mezinárodní silniční dopravy před agresivními imigranty, kteří chtějí jakýmkoli způsobem se dostat na území Velké Británie. Nevycházím z nějakých informací z internetu nebo z nějakých zpráv od řidičů kamionů. Já vám to prozradím - já jsem tam žádné ženy a žádné děti neviděl. Na vlastní oči jsem se o tom přesvědčil, takže vím, co mluvím. Mám velmi vážné pochybnosti o tom, že tohle jsou ti praví imigranti. Maďarsko řeší konflikty v uprchlických táborech a urychleně buduje plot na hranici se Srbskem, aby chránilo vnější hranici schengenského prostoru. A co na to česká vláda? Zatím jen mlčí a mlží dál před svými občany i před námi poslanci a neuvádí pravdivé informace. Ale i v případě, že chápeme hranice České republiky jako vnitřní hranici Schengenu, je třeba si připomenout text schengenské smlouvy. Spolková republika Německo v souladu s tímto ustanovením schengenské dohody obnovila v době od 26. května do 8. června 2015 kontroly na svých hranicích. Bavorští policisté za dva týdny zkontrolovali 105 000 lidí, 430 z nich zakázali vstup do země, dalších 8 600 vyšetřují pro porušení imigračních pravidel. Měli bychom si asi položit otázku, co to je ilegální imigrant, co všechno budeme podporovat jako nelegální. Budeme podporovat i jiné nelegální záležitosti? Je vůbec nelegální uprchlík uprchlíkem? Není to náhodou člověk nebo osoba, která porušuje platné zákony té dané země? Já se domnívám, že ano, že to v tom případě není uprchlík.
Děkuji. Také se omlouvám, paní kolegyně. Odmítám vaši i jeho interpretaci, pane kolego.
Navrhuji ho zařadit jako třetí bod dnešního jednání. V našem Moravskoslezském kraji mě samozřejmě velmi zajímá situace ve Vyšných Lhotách, kam se rozhodla vláda umístit uprchlický tábor. Především obyvatelé okolních obcí se velmi obávají problémů s imigranty. Převedení areálu věznice z Ministerstva spravedlnosti do působení Ministerstva vnitra, aby zde mohl utečenecký tábor vzniknout, je skoro symbolické. Spravedlnost obce opouští, kriminalita se dá očekávat. Ani informace, že se bude jednat o tábor detenční, tedy uzavřený, náš názor nijak nemění. Proti umístění azylového zařízení protestují občané Vyšných Lhot i peticí na internetu, a to i přesto, že by mohli někteří z nich získat v tomto komplexu pracovní místa.
Jinak to nevidím.
Abych uklidnil situaci, abychom se zbavili faktických poznámek, přečtu jednu omluvu. Z jednání dnešního dne se omlouvá od 18.30 z důvodu nemoci do 23.45 Kristýna Zelienková.
Dámy a pánové, co mi na tomto návrhu zákona vadí, je jedna věc. To jsou herny, to jsou unimobuňky, ve kterých někdo naskládá deset hracích automatů, jedou nonstop a rýžují na těch lidech a ty peníze z nich tahají. Tady nejde o to, že v hospodě někdo má dva tři automaty a tím si přivydělává ke svým běžným tržbám. Prostě my z těch hracích automatů musíme udělat druhotný byznys, ne ten prvotní, protože potom všude bude plošný zákaz. A jiné řešení tady v tomto není. Vrací celou situaci možná o 20 let dozadu.
Já nemůžu nereagovat na pana kolegu. Já si jeho názoru jistě vážím, nicméně musím podtrhnout, a konzultoval jsem to právě už před lety s panem Nešporem, právě největší škodlivost je to v těch hospodách. Nejhorší je, když si jde někdo na pivo, tam mu to celý den bliká, nebo mladí na diskotéku, a oni tam potom bezděčně začnou házet peníze. Nejhorší je to tam, kde jdou na pivu, kde se jdou pobavit, kde jdou načepovat benzin, a tam prohrávají peníze.
Děkuji panu poslanci Volnému.
Ten návrh, abych se k tomu ještě vrátil, neustále diskutujeme.
Děkuji. Tak ještě jedna faktická poznámka pana poslance Farského. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já bych jen navázal na slova pana předkladatele, která tu uvedl. On skvěle odůvodnil, proč je potřeba přijmout vládní návrh zákona o loteriích. Ale to jeho odůvodnění vůbec nepasovalo k návrhu zákona, který tu dnes máme schvalovat, a to je ten důvod, proč navrhuji jeho zamítnutí. A já se obávám, že to skončí tímto návrhem zákona, protože daně budou vybrány, a jaký bude další zájem na tom, aby byl potlačen hazard a bylo pomoženo hazardním hráčům, kteří už to mají jako závislost?
Děkuji. Můžeme se dostat k přihláškám v normální rozpravě. Pokud nikdo další, tak to bude pan poslanec Ivan Gabal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Opozici nic jiného nezbývá.
To zrušení tady je, a proto to také podporujeme.
Jenom reakce na pana kolegu Stanjuru. Co chcete zachovat? Vždyť ten druhý pilíř je mrtvý. Lidé o to nejeví zájem, je tam pouze 85 tisíc klientů, odpískaly to už i penzijní společnosti. Takže co chcete teď zachraňovat? Ten pilíř je prostě mrtvý!
Děkuji panu poslanci Votavovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Stanjura. Řádně přihlášený.
Děkuji. Prostřednictvím pana předsedajícího k panu poslanci Votavovi. Proti druhému pilíři se zvýšilo DPH, aby kompenzovalo výpadek z bilance veřejných rozpočtů. Zvýšení DPH podle vás bylo také špatně. Zvýšení DPH z našeho pohledu a z naší motivace bylo ve prospěch důchodového systému. Vy ho používáte pouze na platy státních úředníků, sociální dávky a vládní rozežranou spotřebu.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Než dám slovo řádně přihlášenému panu poslanci Stanjurovi, ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát.
Děkuji. To je další věc. Daleko víc.
Děkuji panu poslanci Laudátovi.
Vy jste někoho zabili, a pak říkáte - je to mrtvé, co byste chtěli. Já jsem mu to nevěřil tehdá. To přece velmi často slyšíte od lidí, kteří mají nižší penzi, než očekávali. Za druhé, a to by nás nestálo skoro nic, bychom mohli vést individuální účty každého občana. To jste si mohli ušetřit práci, stejně byste s tím přišli a nemuseli jste to maskovat. Plní vaše stranické zadání, proč ne, ale nazývejme to pravými jmény. Je to vaše stranická komise, která vytváří podklad, rádoby odborný, pro váš politický program.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 29. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Votava je již zde, ruší tedy svoji omluvu. Dnes bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům 31 a 32, sněmovní tisky 513 a 514, zákony v prvém čtení. Usnesení organizačního výboru zní: Organizační výbor Poslanecké sněmovny doporučuje Poslanecké sněmovně změnu zpravodaje u sněmovních tisků 513 a 514 z poslance Václava Votavy na poslance Jaroslava Klašku. Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 284, do kterého je přihlášeno 129 přítomných, pro 122, proti nikdo. Nemáte přednostní právo, takže já vás nemohu pustit. Nyní budeme pokračovat v obecné rozpravě, do které jsem evidovala přihlášku pana poslance Votavy.
Aby bylo jasno, já jsem nebyl zpravodajem, který byl schválen organizačním výborem. Tím byl vždy pan kolega Klaška.
Omlouvám se.
Já jsem chtěl jenom připomenout, že jsem byl přerušen ukončením schůze před 14 dny, to znamená, že mám za sebou již zhruba 25 minut vystoupení k tomuto bodu.
Já poprosím kolegy a kolegyně ve sněmovně, aby se ztišili, aby pan poslanec Kalousek mohl v klidu přednést svou řeč.
Že ne všechna místa na území České republiky jsou pokryta vysokorychlostním internetem... Ty náklady, které nám uvádí důvodová zpráva pana ministra financí, potažmo vlády, jsou výrazně nižší než odhadované náklady interní studie BDO, kterou si nechalo Ministerstvo financí zpracovat...
Já opravdu poprosím, abychom snížili hladinu hluku.
Možná si vzpomenete, že jsem pana ministra financí prosil, zda by zvážil, aby tuto studii o 184 stranách firmy BDO, ze které Ministerstvo financí vycházelo při zpracování svých materiálů, zda by tuto studii pro Poslaneckou sněmovnu neuvolnil, protože zejména v otázkách nákladů a technických problémů by to pro nás pro všechny bylo velmi zajímavé čtení. Ale dobře, já to oskenuji a každému to poskytnu.
Finanční správa kontroluje základ daně, kontroluje, jestli nejsou optimalizované základy daně. Speciální finanční úřad kontroluje transfery mezi firmami, kontroluje, jestli tam není optimalizace daní.